Na tomto návrhu je shoda napříč politickým spektrem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Aby mohly regulační orgány zcela naplňovat svoji roli, musí být skutečně nezávislé. Nezávislost národních regulátorů přitom vyplývá z práva Evropské unie a příslušných směrnic, které jsou následně transponovány do národních právních řádů. V prostředí energetiky se však český energetický zákon dostává do střetu s touto evropskou garancí. Vládní strany s tím od počátku nic nedělají a ignorují rizika postihu České republiky ze strany Evropské unie. Energetický zákon v novele z roku 2015 stanovil s účinností od 1. srpna 2017 nové uspořádání vedení Energetického regulačního úřadu. Pozici předsedy, v současnosti předsedkyně, má nahradit pětičlenná rada Energetického regulačního úřadu složená z předsedy a čtyř členů. Není problém v samotném zřízení rady ERÚ kromě toho, že podobný systém funguje například v Českém telekomunikačním úřadě, funguje i jinde v zahraničí. Problém však je, kdo a jak členy rady jmenuje. A na to navazuje ještě větší problém a tím je možnost odvolávání radních. Původní praxe byla taková, že na návrh premiéra jmenoval předsedu úřadu prezident České republiky. Současná úprava je navázána pouze na vládu. Ministr průmyslu a obchodu nominuje předsedu a členy rady, a ty posléze jmenuje vláda.
Bude záviset výhradně na volbě jednotlivých lékařů, kterou formu a pro jaký případ vystavení pracovní neschopnosti zvolí, předpokládám ve spolupráci se zaměstnavateli. Účelem předloženého návrhu je vytvořit takový právní rámec včas, který vznik těchto řešení umožní.
Prosím pana poslance Zavadila a připraví se pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo. U návrhu pana poslance Zavadila si dovolím říct, že to je návrh, který se dá navrhnout ve druhém čtení a dá se o něm hlasovat, protože je to, řekl bych, v zásadě jednoduchá debata. To si myslím, že pokud to bude volba konkrétního člověka, je to věc, kterou bychom mohli podpořit, protože to je jeho zodpovědnost. Proč asi? To je jediná pomoc, kterou nabízí tato vláda drobným podnikatelům a živnostníkům. Paní ministryně, už něco takového je dneska? Realita je úplně opačná! Kdo je zodpovědný za tuto agendu? Ministerstvo práce, nebo Česká správa sociálního zabezpečení? Česká správa sociálního zabezpečení! Je poměrně robustní. Například: "Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem podle odstavců 1 až 9 se vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend." Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. Už to je zvláštní sousloví. "Tento informační systém je součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí." Už ani ne ministerstva. Jak dneska vypadá jednotný informační systém práce a sociálních věcí? Které systémy a které subsystémy jsou součástí tohoto jednotného systému? Kdy proběhla nějaká soutěž na dodavatele? Jaké jsou roční provozní náklady jednotného informačního systému práce a sociálních věcí? Hned poté: "Registr pojištěnců je informačním systémem veřejné správy, který spravuje ministerstvo a je součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí." K čemu je ten registr ministerstvu? Druhý konkrétní dotaz na paní ministryni. Chci se zeptat, jaké je stanovisko Rady vlády pro informační systémy veřejné správy k tomuto pozměňovacímu návrhu. Projednala to rada vlády jako poradní orgán nejsilnější v této oblasti digitalizace a elektronizace? Pokud ano, rád bych viděl nějaké usnesení nebo rozhodnutí. Až potud žádný problém. Zeptáš se elektronicky, dostaneš odpověď elektronicky. Ale pokračuje tato věta: "a pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní."
Možná mě někdo bude slyšet. Já děkuji. Zatím žádná vláda ho nedotáhla tak daleko, aby byl předložen Poslanecké sněmovně.
Nejprve tedy, kolegové ze sociální demokracie, požádám vás o ztišení, poté kolegy z hnutí ANO a Úsvitu, požádám o ztišení.
Diskutovalo se o tom už mnoho let, než nastoupila tato vláda. Tato vláda si dala přijetí zákona o sociálním bydlení do vládního prohlášení a do koaliční smlouvy. Samozřejmě tento zákon je předmětem nejrůznějších dohadů. Spousta lidí na něj má nějaký názor. A do toho samozřejmě vstupují nejrůznější aktéři typu obce, typu nejrůznější organizace, které třeba pracují s lidmi bez domova, vstupují do toho různá sdružení majitelů družstevních bytů nebo majitelů bytů v soukromém vlastnictví. Ty zájmy jsou velmi protichůdné. Tento návrh zákona, tak jak je vám předkládán, je výsledkem obrovského kompromisu. Mně se nezdá ideální, paní ministryni pro místní rozvoj se také nezdá ideální zase z jiných důvodů než mně. Spoustě dalších lidem se nezdá ideální zase z důvodů třeba úplně jiných. Ale my jsme se snažili dojít k nějakému kompromisu a konečně tady takový systém, který je normálně běžný v civilizovaných zemích západní Evropy, zavést. To je ten hlavní účel. A protože moje zkušenost tady v Poslanecké sněmovně je, že co obce opravdu nechtějí, tak tady neprojde, tak jsme jim vyhověli. Takže ten systém v tuto chvíli je tedy dobrovolný. Podle mého názoru stejně jako podle názoru řady jiných lidí by bylo mnohem lepší, kdyby byl povinný, ale zase, je to jeden z kompromisů, které jsme přijali, aby vůbec tento zákon byl dokončen. Jinak od samého počátku ho provází řada různých mýtů. Ten hlavní mýtus je, že lidé, kteří nepracují, nikdy nepracovali a pracovat nebudou, teď zadarmo dostanou nějaké krásné byty, zatímco lidé, kteří pracují, je nedostanou. Zbytek té dávky berou úplně normální lidé, kteří jsou prostě jenom trochu chudší. S těmi lidmi tam nikdo nepracuje, jsou tam ponecháni sami sobě. A to je jen zlomek těch problémů. Jeden pilíř je, že se sloučí dávka, příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, aby byla přehlednější a aby byla velmi adresná. To znamená, že většina lidí, kteří dnes bydlí v nějakých normálních standardních bytech a jenom berou tu dávku jako doplněk, tak ti zůstanou tam, kde jsou. Druhým základním pilířem tohoto zákona je sociální práce pro určitou skupinu lidí. Takže já asi tady skončím se svým úvodním slovem. Jestli tady někdo vznese nejrůznější dotazy, tak se samozřejmě budu snažit je odpovědět, ale opravdu se domnívám, že není důvod tento zákon se tady snažit nepustit ani prvním čtením a nepřipustit ho k projednávání a nepřipustit ho k hlasování, protože opravdu nevím, kdo se tady může bát zákona o sociálním bydlení. Respektive vím. Můžou to být jedině ti, kteří dnes na těch dávkách a na tom obchodu s chudobou vlastně vydělávají.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím říci, že jsem netrpělivě očekávala, kdy vláda konečně splní svůj slib a předloží zákon o sociálním bydlení. O tom, že je velmi potřebný a že na jeho schválení netrpělivě čekají mnozí jednotlivci, rodiny i zapojené organizace, není pochyb. To, že se najdou ti, kteří jeho potřebu zpochybňují, či ho přímo odmítají, se dalo čekat. Všichni víme, že podoba předloženého zákona není ideální. Za rizikové považuji ukončení dávek bez přechodu do nového systému, nebezpečí segregace sociálního bydlení, plánované zrušení výplaty nově pojatého příspěvku na bydlení domácnostem žijícím v substandardních formách bydlení, které dosud pobíraly doplatek na bydlení. Tyto rodiny by měly být při přidělování bytů jednoznačně předřazeny jako zvlášť zranitelná skupina s tím, že by sociální byty dostávaly bez zbytečného dokladu. Pochopitelně mám na mysli ty rodiny, které jsou v této situaci z důvodu chudoby. To jsou některé z námětů, které bychom v průběhu dalších čtení měli projednat. Zároveň bych byla velice ráda, kdyby skončily spory a naschvály mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a MPSV, které se stejně jako věčné dohadování mezi stranami vládní koalice podepsaly na průtazích při zpracování zákona a pochopitelně i na jeho podobě. Rozrostl se byznys s byty a domy, byznys s chudobou, korupce, ohromné zisky na straně jedné pro lidi bez skrupulí a chudoba, živoření a bezdomovectví na straně druhé. A přitom je známo, že jsou tu tisíce bytů prázdných, další slouží k nelegálním činnostem a spekulacím, jiné domy se nechávají úmyslně chátrat, protože lukrativní pozemek přinese pár jedincům mnohem závratnější výnosy, než by jim přineslo bydlení pro lidi, kteří to potřebují. A takových je mnoho. Vím, že zákon všechny tyto problémy nevyřeší, ale v mnohém může pomoci. Určitě ale to musí být zákon kvalitní. V České republice je v současnosti téměř 200 tisíc lidí v bytové nouzi. Vyrůstají na ubytovnách, v azylových domovech, stěhují se z jednoho místa na druhé. Náklady na bydlení jsou pro řadu spoluobčanů prostě neúnosné. Nájemné, které je často nastaveno na maximální míru, vodné a stočné, energie, odpady a tak dále. Dotýká se to především skupin lidí, jako jsou senioři, především osamělé seniorky, rodiny s dětmi, matky samoživitelky, mladí lidé vycházející z dětských domovů, dlouhodobě nemocní, zdravotně postižení, ti, kteří nemohou sehnat práci, oběti domácího násilí a řada dalších. Mnozí z nich čekají na příležitost získat byt od obce, protože na to, aby si ho koupili, nemají peníze a jít do hypotéky si netroufnou. Navíc takové zadlužení pro mladé rodiny s dětmi je na hodně dlouhou dobu. Takže získat byt je pro velkou část našich spoluobčanů neřešitelným hlavolamem. Takže ti, kteří stěží se svým příjmem vyjdou, jsou na vedlejší koleji. Podobně je zde velice drahé nájemní bydlení, kde nájmy rostou mnohem rychleji než mzdy nebo důchody. Právo na bydlení patří mezi základní lidská práva. Podle Evropské sociální charty je povinností státu dbát na zajištění dostupného bydlení pro své obyvatele. Tento úkol nelze ponechat jen na volném trhu. Koncepce bydlení měla být povinnou součástí rozvoje každé obce. Nutný je, jak už jsem říkala, zákon o sociálním bydlení. Ten nyní konečně projednáváme a vzhledem k jeho významu a potřebnosti bychom mu skutečně měli věnovat v průběhu následujících čtení a ve výborech pozornost, kterou si zaslouží. Ovšem tak, abychom ho dokázali schválit ještě v tomto funkčním období.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo, pane poslanče.
Nikdo z něj není nadšený. To řekla i paní předkladatelka, že tady velké nadšení není. Klíč ke kompromisu se našel zavedením principu, podle kterého je vstup do systému poskytovatelů sociálního bydlení pro obce dobrovolný. Řešení, jak jsem řekl, nikoli ideální, ale jak to vypadá, jediné schůdné. Je tady otázka, jestli potřebujeme takový zákon. Já osobně si na takovou otázku odpovídám na rozdíl od svých předřečnic, že zákon o sociálním bydlení potřebujeme. Hledejme jehlu v kupce sena, hledejme pozitiva v tom návrhu. Předání určitých úkolů a pravomocí Státnímu fondu rozvoje bydlení je myslím dobrý tah. To by nám paní ministryně měla ještě vysvětlit. Je mi jasné, že přijetím zákona nezmizí z povrchu zemského, i když bych si to přál. To by ale podmostní oblouky nestačily. Ale bude to znamenat alespoň konec vyděračské cenotvorby majitelů těchto ubytoven?
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a současně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Bod 40, což je tisk 973, Vojenská policie, přeřadit na konec bloku prvních čtení. To je z mé strany vše a prosím vás, abyste se vyjádřili se svými návrhy k pořadu schůze.
Hezké odpoledne. Jedná se o první čtení těchto návrhů zákonů. Dále na úterý 25. dubna po již pevně zařazených bodech zařadit první čtení dvou zákonů. Jedná se o transpozici Evropské unie a jsou to body číslo 65 a 66 týkající se platebního styku. Bod 65, 66 - platební styk a platební styk související. Děkuji za pozornost.
Děkuji, mám poznamenáno.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení dvou bodů. Chtěl bych k tomu dodat, že novela přináší zlepšení přístupu zdravotně postižených k důležitým kompenzačním pomůckám. Takže prosím o jeho podporu a zařadit jako první bod odpoledne ve středu 12. dubna.
Takže na 14.30 pevně.
Prosím o podporu a děkuji.
Také děkuji. Neúspěšně zatím, tak ještě jednou prosím sněmovnu o klid..
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Byli bychom v prvém čtení.
Toto jsou dva návrhy, které jsem připravil k tomuto zákonu.
připraví se pan kolega Marek Benda.
Tam není co regulovat - pouze v případě, že by tímhle tím způsobem dostali dominantní roli na trhu. To je samozřejmě špatně. Ale regulovat ceny komerčních společností, pokud neporuší pravidla regulace, prostě není možné a není to třeba a bylo by to taky úplně špatně.
Tak stejně minimálně času na to mělo i Ministerstvo průmyslu a obchodu jako předkladatel této novely. Operátoři tedy nejsou nikterak motivováni k dodržování zákonných požadavků.
Pan kolega Benda ještě vydrží s řádnou přihláškou.
To se hezky říká, že mají velké obraty, tak prostě je budeme mastit.
Děkuji.
Děkuji. On hovořil o podnikání na volném trhu, kde podnikatel může své zboží dát klidně zadarmo. To má pravdu, je to na jeho vůli. Ale telekomunikace nepodnikají na volném trhu v tom pojetí klasickém, ony jsou regulovány, protože je tady přirozený oligopol.
Tady se opakovaně spojují dvě věci. Jedna je nějaká lepší regulace trhu operátorů a to, že premiér přislíbil, že když bude přijata tato novela, tak bude určitě mnohem líp na telefonním trhu a všichni občané si budou telefonovat mnohem levněji. Ukazuje se, že zatím si levněji telefonují ministerstva a občanů se to nijak nedotklo.
Přijetí skutečně kvalitního zákona o vzdělávání je samozřejmě důležité, ale dlouhodobé řešení. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Pane poslanče, máte slovo.
Diskuse proběhla, byla poměrně dlouhá a náročná.
Já vám děkuji, pane poslanče. Paní zpravodajka kýve hlavou, poznačila si váš návrh a přednese jej při hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních jménem klubu ODS. Je to zákon, který vnímáme jako zákon krizový, který řeší aktuální situaci na trhu práce ve zdravotnictví a snaží se ji řešit způsobem, který z pohledu rychlosti řešení je pravděpodobně jediný možný. Jsme dneska v situaci, že zdravotní sestry, ať vystudují zdravotní školu, bakalářský program, nebo magisterský program, vlastně mají pracovní náplň úplně stejnou.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí s faktickou poznámkou paní zpravodajka. Prosím, máte své dvě minuty.
Když se o tom začne diskutovat, tak spíše narážíme na problém ten, že lékaři své kompetence těm sestrám dát nechtějí.
Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Leoš Heger. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, paní poslankyně, páni poslanci. Zákon, který zde máme předložen jako novelizaci, ty věci trošku vylepšuje.
Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, v prvé řadě bych chtěla poděkovat těm poslankyním a poslancům, kteří podpořili návrh kolegyně Hnykové na zařazení bodu, který se týká kritické situace v sociálních službách. Sociální služby poskytují nepostradatelnou pomoc těm nejpotřebnějším skupinám občanů a dá se očekávat, že se počet těchto lidí bude v budoucích letech zvyšovat. Proto požadavek na jejich kvalitu a dostupnost a na řešení vážné situace, v níž se nacházejí, je naprosto logický a nanejvýš aktuální. Očekávala jsem, že pro tento návrh automaticky zvednou ruku poslankyně a poslanci za sociální demokracii, která má daný resort ve své gesci. Návrh na zařazení do programu přesto prošel a já jsem tomu ráda. Ještě raději bych byla, kdyby se nám podařilo přijmout usnesení, jehož první verzi tady přečetla kolegyně poslankyně Hnyková, které zaváže vládu k přijetí takových opatření, jež povedou k vyřešení problémů, kterých je v této oblasti více než dost. Jejich společným jmenovatelem je dlouhodobé podfinancování. Opakovaně jsme s kolegyní Hnykovou navrhovaly při projednávání státního rozpočtu zvýšení financí pro sociální služby s tím, že situace je zde kritická a nebýt každoročního dofinancovávání v průběhu roku, hrozil by mnohým zánik.
Je to delegace výboru pro kulturu Parlamentu Estonska, kterou vede předseda výboru pan Aadu Must. Prosím, paní poslankyně, můžete pokračovat.
Na neúnosnou situaci každoročně poukazují také odbory, které oprávněně žádají zvýšení platů a mezd pro zaměstnance sociálních služeb, které jsou hluboko pod celorepublikovým průměrem. Mnohým z nich by se spíše vyplatilo zůstat doma a pobírat sociální dávky. Situace je velmi vypjatá a den ode dne se zhoršuje. Když jeden zaměstnanec dá výpověď, trvá to několik týdnů či měsíců, než někdo na jeho místo nastoupí. Dnes už odcházejí i zaměstnanci, kteří vždy brali svoji práci jako poslání a zasvětili jí celý život. Pokud vláda nepřijme konkrétní kroky, hrozí snížení kvality a další omezení péče.